Za sebe bych poprosila, aby tento tisk byl přiřazen a přidělen k projednání výboru sociálnímu.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Marka Bendu o jeho příspěvek.
Paní ministryně je velmi mladá, a kdyby to nebylo politicky nekorektní, tak bych řekl i velmi krásná. Ale tím pádem si nepamatuje, jak a proč se schvalovala Listina základních práv a svobod. A právě jsme věděli, že jedno z největších nebezpečí, které představují totality, jsou pokusy o zasahování do rodin, pokusy o to odebírat děti do nějakého typu kolektivních zařízení. Proto Listina byla formulována tak, jak formulována byla, kde v článku 32 říká naprosto jednoznačně: "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů. Děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona." Jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Listiny základních práv a svobod v čl. 33. říká: "Každý má právo na vzdělání." A prosím, aby byla pozorně sledována druhá věta: "Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon." Byli jsme si vědomi, že je potřeba zavést povinnou školní docházku, aby nebylo možné na základě těch předchozích. Ale řekli jsme jenom školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Já ovšem tvrdím, že povinné předškolní vzdělávání je protiústavní. Je v rozporu s naší Listinou práv a svobod. Já si myslím, že si, ano, můžeme hrát s tím od kolika let je povinná školní docházka, do kolika let je školní docházka. A teď odhlížím od všech věcných argumentů. A to dokonce ani zákonodárce. A tady bych velmi poprosil, abychom se tím problémem zabývali z této strany, protože si myslím, kromě toho, že to je věcně špatně, že to je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Děkuji za pozornost.
Je tady žádost o odhlášení všech, takže vás odhlašuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Ještě než ukončím schůzi, tak s přednostním právem se nejprve přihlásil pan poslanec Černoch, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Chápu, že školský zákon i sport jsou velmi důležité zákony. Stejně tak bereme jako opravdu důležitý zákon... Nebyl důvod to vyřazovat, tyto body.
Viděli jsme typické plnění dohod ze strany vládní koalice. Byla dohoda, že projednáme tři body v pořadí, dokonce jeden opoziční. Taková dohoda byla. Chci říci, že my, co nejsme na dovolené, co nejsme ani v Emirátech ani někde jinde, jsme tady. Neříká pravdu. A já nevím, co uděláme. My se o tom prostě poradíme. Takže nadále tady vládne chaos. Prostě dohody nejste ochotni dodržet. Schopni ano, ale nejste ochotni je dodržet.
Pan předseda Černoch řekl, že se to nemělo přerušovat. Ale ono se to naprosto cynicky vyřadilo. V rozporu se všemi dohodami se to naprosto cynicky vyhodilo z okna. My jsme vám něco slíbili, my jsme se na něčem dohodli. A my ty všechny dohody porušíme, protože se nám to nehodí! Protože jsme mluvili déle. Když to spočtete, tak mluvilo mnohem víc koaličních poslanců. S tím má pan ministr zpoždění rok a čtvrt. Tak se to sem dostalo v úterý, takže dnes musí být mimořádná schůze. A nezkoušejte říkat, že to měl dělat Úřad vlády! Ministr, který ví, že je pod tlakem, si to má zajistit ten den. Ministr Babiš věděl, že si to má zajistit ten den, tak jako jsme to v minulosti věděli řada z nás, a naše profesionální úřady to vždycky zajistily. Tím, že je naprosto neprofesionální, že tam má jenom chaos, že tam způsobil personální rozvrat, tak to sem nikdo nebyl schopen dopravit v pondělí, tak se to sem dostalo až v úterý, tím pádem jsme to nemohli projednávat v pátek, protože pravidla platí - zatím, zatím - pro všechny. Zatím ještě Babiš nezajistil, aby neplatila pravidla pro projednávání, takže musel požádat o mimořádnou schůzi, na kterou nepřišel. Co by tady dělal? Vždyť se jedná o jeho zákon, o jeho liknavost, o jeho nepořádnost. A protože ten bod předtím jste vy projednávali pět hodin, tak jste naprosto cynicky v rozporu se všemi dohodami vyhodili všechny body, na kterých záleželo nám. Promiňte, nezodpovědný flákač je v tomto případě definice, nikoliv urážka. To spíš pan ministr Babiš je podporovatelem nelegálního hazardu. Ale jestliže vám to nevrátíme teď na téhle schůzi, tak to vůbec neznamená, že vám to nevrátíme vůbec. A protože na rozdíl od vás nejsme amatéři, tak vás to na rozdíl od nás bude bolet, kolegové. Zapomeňte na nějaké dohody. Nejste schopni je dodržovat!
Pane poslanče, máte slovo.
Promiňte, prosím, tohle je jenom procedurální připomínka, pane předsedající, to teď nevyužívám svoji přednostní přihlášku do rozpravy. To prosím pochopte, to nás úplně vyřazujete ze hry a to si nikdo z nás nezaslouží.
Budeme tedy pokračovat v řádném procesu. Prosím, pane poslanče.
Hezký dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já jenom chci zareagovat na to, že tady ministerstvo přichází opět s jasnou věcí, jak mu vůbec nezáleží na tom, kolik financí půjde do obcí a měst. Takže je vidět, jak vám záleží na rozvoji obcí a měst, a snad to budou vidět i voliči.
Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery.
Děkuji za slovo. To nebylo jenom RUD, kdy jste vzali více obcím, to nebyl jenom zákon o loteriích, kdy jste vzali více obcím. Takže obce až na posledním místě.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Neobávejte se, kolegové, myslím si, že se téměř vejdu do limitu faktické poznámky. Opravdu to nechci zdržovat. Jenom nad rámec toho, co jsem měl připraveno, chci odpovědět panu poslanci Volnému, který říkal, že opravdu neví, v čem pochybil pan ministr Babiš. Ten šéf sliboval, že bude pracovat lépe a že bude makat. Takže teď už snad jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Prostě byla to jeho odpovědnost i jeho zájem, aby to sem dostal včas, a on se na to prostě vykašlal! Nyní náš postoj k tomuto návrhu. Oprávněnost tohoto požadavku svědčí o tom, co sem vláda předložila. Pan ministr Babiš nám přes moře vzkázal, že mohla být dávno projednána Volného novela, ale možná jste si nevšimli, vy, kteří jste to nečetli, že ve Volného novele je něco úplně jiného. Ono to malinko odporuje daňové teorii, je to jedna z připomínek Hospodářské komory. Kdo četl připomínky Hospodářské komory, je to asi takové, jako kdybyste chtěli, že některé nezdravé potraviny budou zdaňovány větší sazbou než zdravé potraviny. Ale prosím, jíst musí všichni, sázet všichni nemusí. Tady bych chtěl ocenit pana ministra Ťoka, protože z jeho vystoupení evidentně vyplývá, že na rozdíl od ministra financí ministr dopravy ten materiál četl.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Vy jste jim nepřidali na RUD. A podobně. Já vám to můžu dokázat černé na bílém. Ale je vidět, že jste se o to moc nezajímala. A třeba to už bude rodina, kde děti vychovali i bez nějaké povinné předškolní docházky. To bych prosil, paní ministryně, abyste... A to jsem tady neřekl korunu o financích. Jo, mám maturitu. Ale ještě jedna otázka pro vás, kteří rozumíte školství daleko tisíckrát víc než já. Jiní zase říkají, že ten systém je potřeba vylepšit, že zase není tak úplně špatný. V případě, že platí názor, že máme střední školy dobré a kvalitní, pak asi nefunguje Česká školní inspekce. To je jedna možnost. Studenti nemůžou za to, že jsou ve škole, která akreditaci měla, byli tam přijati, studovali, a najednou přijde akreditační komise, podotýkám, s doporučením Ministerstvu školství - s doporučením Ministerstvu školství - a Ministerstvo školství, potažmo paní ministryně řeknou: Jasně, uříznout a hned! Stačilo jenom podle mě použít zdravý selský rozum na to, že ti lidé mají dostudovat. Holt další ročník se neotevře. Nevím, možná budete říkat: Ono se to nějak udělá, nebojte se, nějak to zjemníme - čímž půjdete trošku proti tomu, že říkáte, že chcete zvednout kvalitu vysokého školství a školství obecně. A zdůrazňuji, že jsem tady nemluvil vůbec o ekonomice, o které si máme promluvit na výborech.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vyjádřím se krátce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Nebráním se možnému zpřísnění těchto přijímacích řízení. Jenom bych chtěla upozornit, že jsem se seznámila se stávajícím stavem registru vedeného na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nalézt samozřejmě absolutní shodu si troufám říct, že je takřka nemožné. Není to úkolem ani inspekčních orgánů nikde v zahraničí. Spíš mě překvapuje, že takový námět padá. To v žádném případě. Také bych možná raději používala pro předškolní vzdělávání, ať ho zvolíme jakoukoliv formou, spíše pojem výuka, nikoliv výchova. Já jsem toho daleka. Chci jenom ještě říct, že jako ministryně školství se soustředím na 90 % rodičů a 90 % dětí. Naposledy řeknu, že mě poněkud zklamalo opakované hodnocení situace Univerzity Jana Amose Komenského. Já se asi v tuto chvíli umenším na to, že samozřejmě budu k dispozici k vysvětlení každému poslanci, který o to požádá.
Nyní pan poslanec Karel Fiedler jako poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové, já budu opravdu krátce. Budeme ctít dohody, my z naší strany určitě ano. Ale přece jen měl jsem připravený proslov, který by vyšel tak na 12 minut. Ale nedá mi to, abych nezareagoval na to, co tady zaznělo. Tady zaznělo to, že tento zákon má postihovat jen jednu církev nebo jedno náboženství. Takže to je trošku jiné. A jen bych zmínil, že tahle novela vznikla na základě, nebo impulsem pro ni byla petice 24 tisíc petentů, projednávala se na petičním výboru a tato novela je vlastně, vznikla na základě této petice. Na základě projednávání této petice. Slíbil jsem, že nebudu dlouhý, čili končím. Věřím, že vyhovíte našemu návrhu a naší žádosti, abyste propustili tuto novelu do dalšího čtení. Své zdůvodnění, věřím, že budu moci přečíst ve třetím čtením před schválením zákona.
Dvě faktické poznámky - Vítězslava Jandáka a Tomia Okamury. Řádnou přihlášku. Prosím.
Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já nechci shazovat tento návrh. Dobře, je to jedna z cestiček. Ale prosím vás, braňme Evropu, ale braňme ji především před její vlastní blbostí a slabostí! To si myslím, že byste měli akcentovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak vážené dámy a pánové, sledoval jsem tady tu debatu a je mi to líto, ale chtěj nechtěj musím vystoupit k návrhu svých bývalých kolegů z Úsvitu, které v současnosti po politickém puči ovládá Vít Bárta. Ale téma islám v České republice a v Evropě je zcela zásadní. A jak známo, já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD již dlouhou dobu bojujeme a budeme nadále bojovat ze všech sil proti pronikání této nenávistné a nadřazenecké ideologie do České republiky. Pokud jde o samotný tento návrh změny zákona z pera pana Konvičky a paní Volfové, je na něm vidět, že ho psal hodně neerudovaný laik vedený pouze touhou se zviditelnit, a je mi záhadou, proč právníci tento právní blábol pro Úsvit nepřetavili do nějaké smysluplné podoby. Podívejme se na návrh podrobněji. Návrh je bohužel absolutně mimo mísu, jelikož se snaží upravit to, co je už dávno samozřejmě upraveno. Také vláda ve svém zamítavém stanovisku na základě stanoviska právníků z legislativního odboru vlády upozorňuje, že v rámci správního řízení se k registraci církve a náboženské společnosti standardně v současnosti vyjadřují jak Ministerstvo vnitra, tak Bezpečnostní informační služba, a to právě z hledisek veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti. Je mi líto, že mí bývalí kolegové z Úsvitu si nedali práci nad návrhem alespoň trošku podrobněji zapřemýšlet. Důležitý je proto, že přeci jen ukazuje na jiné problémy a nedostatek zákona a reálné praxe, které podle našeho soudu je bezpodmínečně nutné upravit. Přesněji, islám podle mého názoru jasně odporuje českému právu a muslimské náboženské obce by měly být spolu s modlitebnami i hned zrušeny. Zákon bohužel nestanoví zcela jasně povinnost nějakých orgánů zrušit náboženskou obec, která nesplňuje podmínky zákona. V současném stávajícím zákoně o církvích chybí jasně stanovená podmínka, že ministerstvo zahájí řízení o zrušení, pokud například vyvíjí registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním řádem. Zákon vlastně v současné době nevidí jako důvod ke zrušení církve nebo náboženské obce to, že tato církev nedodržuje podmínky vyžadované pro její registraci. Navíc zákon nestanovuje přesný postup a přesné povinnosti. Všichni víme, že islám hlásá a vyžaduje po muslimech dodržování tezí odporujících české Ústavě a že muslimské obce nesplňují podmínky pro jejich legalizaci, ale úředníci Ministerstva kultury bohužel nijak nekonají, aby plnění zákonných povinností po muslimech vyžadovali, a už vůbec z protiústavní činnosti nevyvozují žádné důsledky.
Já bych vaším prostřednictvím chtěla vzkázat panu Bendovi: Škoda, že jste neměl ta slova o právu dítěte na výchovu a péči v rodině na srdci v době, kdy jste jako ODS snižovali rodičům příspěvky, kdy jste snižovali příspěvky na děti, dávky, které mohly mladé rodiny využívat, a kdy jste prováděli škrty právě mladým rodinám, takže protipopulační politika vzala za své. Za druhé.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byla jsem oslovena několika zástupci z odborné veřejnosti z oblasti předškolního vzdělávání, abych zde přednesla jejich připomínky a otázky, které vyvstaly po předložení novely školského zákona. Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou povinné docházky do mateřské školy pro všechny pětileté děti s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením.

Nejspíše ředitel mateřských škol.

Nejsou spádové oblasti zapisovaných dětí a neví se, kdo má přijít. Čeká se, kdo k zápisu přijde.

Všeobecně existuje domněnka, že bohužel nepomůže.

Jaké náklady budou s tímto opatřením spojeny? Náklady nebudou příliš vysoké.

Další náklady s tím spojené se určitě týkají pojištění dětí. Základní školy musí mít toto pojištění. V mateřských školách není tato povinnost.

Lesní školky a dětské skupiny neposkytují předškolní vzdělávání, nejsou v rejstříku škol, a nemohou mít tedy povinné ročníky.

Existují názory, že sociálně znevýhodněné rodiny, jejichž děti se nyní předškolního vzdělávání neúčastní, ačkoliv by to bylo žádoucí, by po zavedení opatření nevyužívaly předškolní zařízení ve větší míře než za stávajícího stavu.

Věřím, že Ministerstvo školství na tyto připomínky bude reagovat během projednávání tohoto sněmovního tisku, a pomůže tak především mateřským školám k hladšímu zavedení této povinné předškolní docházky mateřským školám v praxi. Já vám děkuji.
Nyní tedy poslední řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Radka Maxová. Ještě řeknu, že náhradní kartu s číslem 61 si vzal pan poslanec Okleštěk.
Já jen výjimečně krátce a spíš z praktického života. Myslím si, že se o tom hodně diskutovalo a že i veřejnost by nějakým způsobem toto ocenila. Co se týká spádové oblasti, já tedy jsem proti zavedení spádové oblasti, protože ze své osobní zkušenosti vím, že bydlím v jednom městě, pracuji ve druhém městě, a tím pádem se mi více hodí to, že mohu mít dítě ve školce v městě, ve kterém pracuji.
Tak nejprve paní navrhovatelka, jestli mohu poprosit.
Děkuji, pane předsedající.
Nicméně protože se nechovám jako pan ministr Babiš, z ničeho takového jej zatím neobviním. Přesto se ale musím ptát, proč a pod čím vlivem došlo k některým zásadním změnám v tomto zákoně od doby, kdy byl původně slavnostně pro kamery a pro média v prosinci 2014 předložen do vlády, a současným stavem předloženým zde do Poslanecké sněmovny. Proč a čím vlivem z něj postupně zmizela většina podstatných opatření, zejména pak těch směřujících k ochraně hráče a společnosti před negativními vlivy? Otázek okolo změny přístupu ministra Babiše a jeho ministerstva ke změnám legislativy v oblasti hazardu je mnoho. Když jsem toto téma otevřel, budu konkrétní. Jedná se o tato opatření, která ze zákona před pár měsíci během chvilky mávnutím kouzelného proutku zmizela.